Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Další návrh.
Takže ještě jednou - Lenka Kozlová, malé kulturní akce a garanční výbor nedoporučuje. Omlouvám se. G je nehlasovatelný podle legislativy, která mi to nyní sdělila.
Můžeme tedy hlasovat o návrhu jako celku. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Připomínám, že jsme ve třetím čtení.
Poslanecké sněmovny několikrát mým předchůdcem ve funkci představen a jeho hlavním cílem je dostát evropským závazkům České republiky, kde jde o implementaci požadavků směrnice Evropského parlamentu a Rady ze dne 11. května 2016 o procesních zárukách pro děti. Z nejdůležitějších změn, které byly i předmětem debat v rámci dosavadního projednávání či předmětem pozměňovacích návrhů, lze zmínit rozšíření informací, které jsou mladistvému a jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníku poskytovány v průběhu trestního řízení. Návrh tohoto zákona zajišťuje plnou implementaci výše uvedené směrnice do českého práva.
Zrovna tak nemáte mandát hovořit o Peci pod Sněžkou, což je moje bydliště, protože zrovna místní boudaři by vás se zvýšením poplatků vynesli v zubech. To jsem si jist. Zatřetí. A místní poplatky jsou také daněmi. Daně mají být nízké, zvyšovat se nemají. Tak zase - kam se vracíme, dámy a pánové? Tak takhle bych to asi v jádru shrnul.
A vystoupení pana poslance vyvolalo několik faktických poznámek.
Mandát mám sice za Olomoucký kraj, nicméně jsem slíbil, že budu vykonávat tento mandát v zájmu všeho lidu, tudíž i občanů v jiných částech republiky, nejenom ve svém kraji.
Faktická poznámka pan poslanec Třešňák. Připraví se pan poslanec Jiránek.
Proč ne.
Další faktická poznámka, pan poslanec Jiránek, poté bude reagovat faktickou poznámkou pan poslanec Klaus.
Já jsem z Trutnova a máme tam na starosti svazek obcí Východní Krkonoše, který se zaměřuje právě na turismus. To znamená, jsme v poměrně pravidelném kontaktu s Pecí pod Sněžkou, takže si myslím, že o ní teoreticky můžu mluvit. Je to normální strategie pro turismus a není na tom nic - jak jste to řekl? - socialistického, nebo... teď si nevzpomenu. Nevadí.
Faktická poznámka, pan poslanec Klaus, poté pan poslanec Dolínek. Od 18 hodin do konce jednání se dnes omlouvá pan poslanec Josef Kott.
A kdo tady do toho tahá Araby a nějaké cizince a rozdmýchává nějaké vášně? Já to nejsem.
To, že bude poplatek 150 nebo 100 korun, neznamená, že ten turista nebude v centru Prahy. To jenom znamená, že až skončí v centru Prahy s prohlídkou, tak musí odjet na to předměstí. Takže prosím, to není žádný propracovaný manuál, jak redistribuovat turisty. To je prostě to, že ho pošlete na závěr domů. Ale nyní to nastává. Tady je totiž úplně jiný pohled toho, kdo poskytuje ubytování, a toho, kdo ve svém katastru má ubytovací kapacity. Ale z toho ten majitel boudy nemá nic. On to pošle na radnici. Že to chce radnice, to chápu.
A už jsem tady neměl žádnou faktickou, ale teď se nám zase urodilo. Takže pan poslanec Ferjenčík, poté pan poslanec Jiránek.
Jenom zkusím naposledy zopakovat to, co tady zaznělo mnohokrát, ale bohužel to ještě asi nedolehlo do některých koutů tohoto sálu. A to je zcela zásadní rozdíl. Prostě jedna věc je zvýšit daně a druhá věc je dát obcím pravomoc rozhodnout si o výši svých daní.
Je to opravdu těžká diskuse. Oni vědí, že tolik nechtějí dát, takže ten hoteliér... Ale mají tu možnost. Prostě si řeknou, tak dáme 40, tak dáme 60, protože proč? Neustálá manipulace tím, že automaticky všichni dají 100 korun je prostě jako úplně mimo.
Další omluva.
Já skutečně hájím ty boudaře, ty poskytovatele ubytování, pro které je to často, nechci říct likvidační, ale velice důležité. Ale já hájím ty lidi, kteří se tam živí tím, že poskytují ubytování. To je ten rozdíl.
Pan poslanec Staněk, faktická poznámka, poté pan poslanec Bartoš.
Dobré dopoledne, dámy a pánové. Děkuji, pane předsedající, za slovo. Tato diskuze už se nevede o tom tématu, které máme. Tato diskuze je soutěž řečníků mezi sebou.
A to, co tady říkáte, v podstatě vypadalo, že bez této implementační novely by ta policie nemohla dál fungovat.
Nemám žádnou přihlášku do rozpravy, ptám se, jestli se hlásí někdo z místa. Nikdo se nehlásí, rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Paní zpravodajka?
Navrhujeme hlasovat návrhy A společně jedním hlasováním. Takže to je ta druhá změna.
Není tomu tak. Kdo je proti? Procedura byla schválena.
Takže návrh pod písmenem A jsem předtím představila.
Ano. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh?
Další návrh je poslanecký, jako jediný poslanecký návrh, paní poslankyně Maříkové.
Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Dalším bodem našeho jednání bude bod číslo
Neustále tady odkazovat na nějaké osobní údaje, ochranu osobních údajů - přátelé, určitě víte, nebo nevím, jestli víte, kolik třeba vašeho rodného čísla běhá po naší republice, možná i po světě. Daňové identifikační číslo je složeno u fyzických osob z čeho? Z rodného čísla. Dokonce si myslím, že by to měla být povinnost pro všechny.
Pan poslanec Brázdil s faktickou poznámkou. Děkuji. Než budeme pokračovat s dalšími faktickými poznámkami, seznámím vás s omluvami. Pan poslanec Dolínek se omlouvá z dnešního jednání od 11 do 16 hodin z důvodu účasti na jednání správní rady České zemědělské univerzity. Na řadě je pan poslanec Kasal, připraví se paní poslankyně Gajdůšková.
Děkuji za slovo. Ještě řeknu jednu takovou záležitost, která tady možná zase nepadla. Ty skupiny, které jste uváděl, tak tomu rozumím. Takže to je jedna věc. Ale hlavně, nejsme v situaci, že bychom se pohybovali v nějakém kruhu okolo našeho lékaře.
Děkuji. Paní poslankyně Gajdůšková. Připraví se pan poslanec Ferjenčík s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
To si myslím, že je zásadní. A pro pacienta zvláště. Tam je to důležité. Ale ten přístup tam má lékař. Já za pacienty a v této chvíli i za Svaz pacientů říkám, že tento návrh, který projednáváme, podporujeme ve prospěch pacientů.
Děkuji.
Já bych chtěl jen stručně reagovat na kolegu Votavu ohledně toho daňového identifikačního čísla. To je samozřejmě obrovská chyba, že rodné číslo je součástí DIČ. Já s vámi souhlasím, že to je naprostá chyba a že je to neuvěřitelné.
Děkuji. Prosím.
Děkuji.
Nyní budeme pokračovat ve vystoupení těch, kteří jsou písemně přihlášeni do obecné rozpravy. Na něj přijde řada po těch, kteří se přihlásili písemně a kteří mají přednost. Na řadě je pan poslanec Pawlas, po něm vystoupí pan poslanec Válek. Prosím, máte slovo.
Děkuji. Co mě k tomu vede? Já si myslím, že můj pozměňovací návrh je potřebný, protože zajistí zásobování všech pacientů v České republice v lékárnách v místě jejich bydliště. Myslím si, že je plně podporován Českou lékárnickou komorou, stavovskými a odbornými sdruženími a spolky. Co je důležité, je prosoutěžní, protože nevylučuje ze systému distribuce léčiv stávající ani nové účastníky trhu. A co považuji za velice důležité, vytváří konkurenční prostředí, ze kterého mohou profitovat lékárny i pacienti.
Něco musí být prioritní, aby byl lékař kryt. U pacienta v bezvědomí je to jednoduché, prioritní je lékový záznam. Co je v lékovém záznamu, beru jako fakt. Pokud v tom lékovém záznamu bude špatná informace, tak by mělo být jasné, když ten lékař bude na základě této informace konat, tak to není jeho chyba a nemůže být za to postižen. Ale pokud tam mám pacienta, který není v bezvědomí a dá mi jinou informaci, než je v lékovém záznamu, musí být jasně řečeno, co je prioritní. Zda informace od pacienta, nebo z lékového záznamu, nebo zda musím nějakým způsobem ověřovat, kde je pravda. Toto musí být naprosto jasně řečeno, aby ten lékař byl krytý, nebo ten, kdo se tam bude dívat. Tato informace musí být naprosto jasně někde uvedena. To bylo to, co jsem se snažil vysvětlit.
Další faktická poznámka - paní poslankyně Procházková.
Dobré dopoledne všem. K mému předřečníkovi prostřednictvím pana předsedajícího. Ta situace se vůbec nemění.
Děkuji za slovo, pane předsedo. Proto je velmi obtížné se k tomu vyjadřovat. Ten obrovský problém, který tady máme, je ten, že to je typická ukázka toho - a to není vina pana ministra, ten se velmi snaží - že to je typická ukázka toho, jak my zdravotnické věci řešíme. Když se nějaká věc objeví, my ji jakoby zjednodušeně vyřešíme, ona na ni navazuje celá řada komplikací a jiných problémů, které neřešíme, a odsuneme je stranou. Až uplyne nějaká doba, zjistíme, že to, co jsme odsunuli stranou, je závažnější než to, co jsme schválili. Počet zákazů, příkazů, nařízení a automatických souhlasů neustále narůstá. Nejde k zákazům, příkazům a nařízením. Ten trend je jednoznačný. On byl velmi zjednodušeně řešen v minulosti. V minulosti prostě u těhotné bylo povinné vyšetření BWR, to znamená testace na syfilis. Bylo to povinné a žádná těhotná se tomu nemohla bránit. Když jsme se dostali do té svobodnější doby, dospěli jsme k tomu, že vyšetření BWR na syfilis zůstalo stále povinností, ale vyšetření na HIV se může dělat jenom se souhlasem pacientky. To je naprosto jednoznačná ukázka toho, jak se tyto věci vyvíjejí a že jsou věci, které nejdou nařizovat. Protože v tuto chvíli by každý měl mít svůj osud do určité míry ve svých rukou a měli bychom nařizovat jenom tehdy, když to, co neudělá, nebo odmítne udělat, poškodí společnost jako takovou. A náš problém je ten, že ho máme přesvědčit o tom, že to je potřebné. Je to jediné řešení, které odpoví na celou tu otázku, jestli souhlas nebo nesouhlas má být automatický, nebo nemá. Ten souhlas bude prakticky automatický. Ten problém je jenom o tom, jak se ty věci vysvětlí. Přitom by stačilo málo. Vytvořit systém, jakým ten souhlas s tím, já říkám jednoduše, já nechci jít někam na poštu, nechci jít k nějaké přepážce. Já chci o této věci hovořit se svým partnerem, se svým lékařem, aby mi řekl, proč a jak to bude využívat. Nebude! Prostě proto, že to je drahé! A nebude lékař! Je to stejné jako tělocvikář. Není hlavní problém, co ten pacient bere. Vůbec ne! To jsou chvíle, kdy to jednání má úplně jiný charakter. To o tom vůbec není. A používat to jako argumentaci pro to, že musíme mít ten záznam automaticky souhlasný, je prostě falešné. Je to oblast, kde to tak závratně mnoho neřekne. To je skutečně zásadní pro ty lékaře, kteří dělají dlouhodobou péči o toho pacienta. A znovu se dostávám kruhem k tomu, že na to by měli mít nějakého svého lékaře. Jejich počet na tohle je malý. A to musíme řešit. Proč tedy máme pořád problém, že banka nám najednou oznámí, že přestává elektronické účtování, protože mají signál, že jejich systém byl prolomen a že je to v tuto chvíli nebezpečné? Přeci nemůžeme říkat, že v této oblasti je něco stoprocentní. Geniální hackeři dokážou cokoliv. A nepomůže ani, když budete zdvihat oči. Nepomůže. Prostě každý systém je prolomitelný. Naprosto každý. A ochrana proti prolomení je šíleně drahá. A je to potřeba vědět. A neříkat to jako argument, že to můžeme dělat prostě proto, že to je neprolomitelné! Lidé snesou pravdu, i když je nepříjemná, ale musí to být pravda. To je to maximum, co dokážu udělat. Diskutovali jsme o tom kolem dokola. A teď se dozvídám, že s tím nesouhlasí. Podívejte se, můžeme si říkat ano - ne. Tento zákon pro normálního poslance je jistě velmi okrajový proti zákonům o daních a zákonům o manželstvích, ale jsem přesvědčen, že toto je zákon, který budeme muset opravovat.
Dobré dopoledne, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. Nyní tedy pan kolega Brázdil. Pan kolega Jiří Mašek.
No úplně to samé, co říkali mí předřečníci. Ale já bych k tomu ještě chtěla dodat jednu věc. Takže to fakt nemá spolu vůbec nic společného. Dneska v záchrance je situace taková, že vám pacient stejně nemusí říct pravdu.